To bych chtěla ještě připomenout. Já bych paní poslankyni Kovářové, tady jsem si udělala poznámku. Prostředky v přímé souvislosti s pandemií pominuly nutnost doplnit rezervy v systému zdravotnictví příští rok. A vsadím se, že všichni tady pro ten zákon zvednete ruku, který předloží někdy na programu, myslím, že dnes, pan ministr zdravotnictví. Jsou a budou vynakládány právě letos. Opět opakuji, únikové klauzule ani jednorázová a přechodná opatření nelze na to vztahovat. Takže de facto nejde ani tak o výdaje nové jako o udržení těch výdajů stávajících. Čili v odvozených mantinelech se následně vláda musí držet i při sestavování návrhu státního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu. Bohužel ani jednu možnost nelze použít. Že prostě mohou být využity pouze v tom aktuálním roce. Jak to asi tak máme udělat? To je o tom celé. Anebo navýšili daně. Chceme to? Já předpokládám, že nikdo tady, věříme pevně tomu, že nic takového v příštím roce nebude. To znamená, že obě tyto instituce neočekávají, že by k poklesu ekonomiky mělo dojít v příštím roce. Ale jdeme ze sklepa. Já jako první, jako ministryně financí. Vy to dobře víte. Ze sklepa. Takže ta základna je někde úplně dole.
Prosím.
Ano a za druhé je to: bude informovat o poskytnutých zárukách jednotlivých úvěrů na veřejně přístupných stránkách.
Kdo je proti? Máme tady ještě druhé usnesení, prosím. Přihlášeno 100 poslanců, pro 93, proti žádný. A teď s přednostním právem předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Ten návrh Jurečky smetete se stolu a teď hlasujete pro doprovodné usnesení. Běžte to těm lidem říct! Promiňte mi to, ale tomuhle já vůbec nerozumím! nechci říkat co - tak to se podpoří.
A teď máme s přednostním právem, předseda ODS Petr Fiala.
Já se v tuto chvíli jenom hlásím kvůli hlasování. U toho posledního hlasování jsem hlasoval pro, na sjetině mám, že jsem se zdržel.
Mohli jste to mít v zákoně a mohlo to být zakázáno zákonem. A vy vyzýváte vládu, nebo Českomoravskou záruční banku - pak se budou členové vlády vymlouvat, že oni tu banku vlastně neřídí, je tam nějaký management - aby to nedělala. Ale co je klíčové? Vy jste umožnili, aby firmy se sídlem v daňových rájích čerpaly v této těžké době peníze českých daňových poplatníků! Ta řekla - nesouhlas. A vy, kteří jste hlasovali s ní, jste slepě poslouchali. Výborně. Tak se omlouvám. Oceňuji postoj pana poslance Hájka prostřednictvím pana místopředsedy. Říká, že ne, ale byla proti!
Můžu vám, kolegyně a kolegové, něco přečíst? To vyjmenování těchto konkrétních jmen je ta základní chyba toho návrhu. Kdyby ho dali jako bod v zákoně, tak pro něj všichni hlasujeme. Oni ho dají do doprovodného usnesení, tak tam je a toto jsme podpořili, protože oni se odvolávají na oficiální seznam daňových rájů. To je jediná výtka. A to, co tady jste předváděli, to je to pokrytectví. Já nevím, který z těch států bude dnes, bude zítra nebo je.
Především u programu Antivirus jsem zvědav, jak nějaký úředník řekne: milá firmo, já jsem usoudil, že vy jste v daňovém ráji, a my vám vaši žádost na Antivirus odmítneme. Jak to udělá?
Prosím, máte slovo.
Jednoduše. Metodickým pokynem. Protože pro všechny platí zákon. Pro úředníky a pro ty, kteří realizují ten zákon, stačí metodický pokyn nebo nařízení vlády nebo vyhláška. Prostě to je tak.
Já se omlouvám, nemohu dát slovo nikomu, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, nejsme v rozpravě.
Děkuji za ta slova, která zazněla. Ano, lidem to není jedno, co se tady projednává. To mně přijde takový zajímavý, když to zaznívá od pana premiéra. Tady se ve Sněmovně projednává něco, co my jsme navrhli - je to dnešní případ, je to včerejší případ - před měsícem. Pak jsme strávili několik hodin na jednání s ministry, dopisováním e-mailů, a neprojde to. Vláda to navrhne. OK, pak to třeba projde. Ale pak nám vláda pošle nějaký návrh zákona, který ještě den předtím neměla, a my si zase sedneme, poctivě to projdeme, najdeme tam ty boty, ty jednotlivé pasti. Tady kolega Ferjenčík sleduje v průběhu, jaké je skutečné znění na stránkách finančáku, aby kontroloval paní ministryni, jestli říká pravdu. Dokážu si představit lépe strávený čas než opakovaně dekomponovat ty vládní návrhy, které nám jsou předkládány ten den, kdy se to projednává. Jednak hlídat, kde jsou všechny ty boty, reagovat na všechny náhlé nápady vlády. Takže já bych chtěl doplnit, ano, lidi to zajímá, lidi nám píšou, já mám taky teď, v tom projednávání. Dobře, tak se to schválilo, my na to čekáme měsíc, kdy to bude. Takže měsíc, plus pak to jde do Senátu, pak to asi půjde zpátky. A i to, že tady sedíme takhle do večera, je taky vina vlády, protože na začátku, kdy jsme nebyli ve stavu legislativní nouze a probíraly se ty jednotlivé návrhy, tak se to mohlo spočítat - my jsme to spočítané měli - mohlo se to připravit, prodiskutovat. Netvrdit na jedné straně, že jsme na jedné lodi, na druhé, že opozice někomu okopává kotníky.
Tak nebuďme tak pesimističtí. A pak řekne svým vlídným hlasem jako včera v televizi: my jsme ty DPP a DPČ vyřešili pozměňovacím návrhem pana poslance Sklenáka. To je pravda. Sice špatně, alespoň nějak. Ale čtyři týdny se tomu bránili. A to už paní ministryně neřekne. Takže jak funguje ta jedna loď v představě členů vlády? Jsme na jedné lodi, ale vy nám sem nelozte, vás teda vyhodíme. My z té lodi vyhodíme OSVČ, kteří jsou pěstouni. My z té lodi vyhodíme ta malá eseróčka, dokud s tím nepřijdeme sami. Ale možná to vyřešíme, zase je vylovíme, pokud se neutopí, a na tu loď dáme. Ta nám jenom okopává kotníky. Jediné, co těm lidem můžeme poradit: pište přímo paní ministryni, ona to zase zavnímá, a pak to spraví a možná vás z té vody na tu loď vytáhne.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Třetí čtení jsem zahájil. Pan poslanec Pavel Juříček, který je zpravodajem, je přítomen. Otevírám rozpravu, ještě než dám slovo panu zpravodaji. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji. Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pod písmenem A číslo 5003 poslance Michálka - doplnění povinnosti zveřejňovat údaje o příjemcích bankovních úvěrů zajišťovaných Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou včetně transparentního uvádění informací do 15 dnů. Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana poslance Stanjury.
Děkuji a nyní pan předseda Rakušan, připraví se paní předsedkyně Pekarová.
Za prvé bych chtěl vládu ocenit za to, že s nějakým plánem přišla. Ano, to je určitě správně. Bylo nám odpovězeno - po Velikonocích se do toho pustíme a nějaký plán vám představíme. Pan ministr sám nazval ten plán jakýmsi jízdním řádem. Já mám malinko pocit, že je to jízdní řád do nějaké stanice, jejíž jméno neznáme, nevíme, jak ten vlak pojede rychle, nevíme dokonce, v kterých těch stanicích bude stavět, a je to tak trochu slepý jízdní řád. Že jsou scénáře, které počítají s optimistickým vývojem, scénáře, které počítají s vývojem horším. No a to je právě to, co jsme právě od vás chtěli slyšet. To je přece to, na co se vás, pane ministře, tady od začátku ptáme. My se ptáme, jak ty prediktivní modely, které jste nastavili, vypadají, k čemu se vztahují. K číslu nakažených, vztahují se k procentu promořenosti populace? Nebo se vztahují prostě k tomu datu, až vědci přijdou s vakcínou a proočkujeme naši populaci? Pokud mluvíte o jízdním řádu, musíme vidět cíl nebo metu, ke které veškeré naše úvahu vztahujeme. Co se stane, když se to začne vyvíjet hůř? Je připraven i nouzový model toho, že se zase nějaké provozy budou zavírat? Proč ty informace nemáme? Vy jste sám, pane ministře, tady řekl, že nechcete podléhat v rámci toho rozhodování nejrůznějším lobbistickým tlakům některých zájmových skupin. No ale vždyť se tak dělo. Tak se prostě jednoznačně dělo. Objevovaly se tady petice. To byla ta situace, kterou vy jste připustili a ve stejné chvíli jste ještě nepouštěli farmářské trhy. V té chvíli jste ještě nepustili malé provozovny. A já se ptám - mělo to opatření nějakou logiku? Ve stejnou chvíli, kdy potom premiér Babiš řekne, že na ty kostely jste vlastně před velikonočními svátky, těmi největšími církevními svátky v církevním roce, tak trochu zapomněli. Pár dalších nesmyslných věcí. Jaký je mezi tím rozdíl? Je v tom vydýchaném prostředí fitness centra menší riziko než na té venkovní akci, když trénují fotbalisté na velkém hřišti? To jste narychlo napravovali vlastním dodatečným nařízením. Částečně otevíráte školy, druhý stupeň nejde, první stupeň jde. Ptali jste se těch starostů na městech a obcích, jestli vůbec ty školní budovy unesou ta nařízení, s kterými vy jste přišli? Zda je to vůbec prakticky proveditelné, anebo je to jenom hra na nějaké nařízení, které potom finálně stejně nebude respektováno, protože ty školy na to prostě kapacitně nebudou mít. Starostky a starostové z celé republiky nám říkají: museli bychom narychlo dát nějaké buňky před školu nebo přistavovat další patro školních budov, protože je to jednoduše neproveditelné. A ještě si dovolím říct jednu poznámku. Umíte si představit, jak to dopadne? Kam ti žáci, kteří v té době ještě budou mít volno, budou chodit? Ti žáci toho druhého stupně? Tak nejdříve jsme od pana náměstka Prymuly slyšeli, že hranice mohou zůstat zavřeny až dva roky. Pan premiér Babiš na to okamžitě reaguje: to je přece hloupost, to je hloupost, to pan doktor Prymula ustřelil. Pan doktor Prymula dále říká, že hranice nejsou zavřené - cituji - jsou jen prakticky neprostupné. To byly opravdu prakticky neprostupné hranice. Dále přijde informace, že se budou moci otevřít hranice k cestám na Slovensko a do Chorvatska. Pan vicepremiér Hamáček potom píše: měli bychom si dát pozor, než takové informace pustíme ven. Tak já se znovu ptám - proč tady uvádím tyto příklady - jaký je ten plán a proč jsou ty informace každý den jiné?
Je třeba říct, že tento návrh poměrně významným způsobem kopíruje přístup k podpoře nájemníků v Německu. My do určité míry ten vztah, který dneska je a který se projednává na úrovni nájemce a pronajímatele, dostáváme do nějaké legislativní figury. Proč? To je to, co jsme nakonec kompromisně dohodli v rámci Poslanecké sněmovny. Jsme přesvědčeni, že to je správný krok, který umožní, aby se nájemníci nadechli, dojednali si případně jiné podmínky. V tuto chvíli diskutujeme například variantu třetina za státem, třetina za pronajímatelem a poté třetina za vlastním nájemcem. A poslední drobná změna, je ale vysloveně technická, legislativně technického charakteru, a ta se týká preambule zákona, nicméně kterou lze překonat výkladem.
Chtěl bych říct, že ten zákon, který tady projednáváme, je obdobný jako ten zákon předcházející. Je systémově stejně postaven tak, že vlastně staví určitou skupinu lidí proti druhé skupině lidí. Nicméně myslím si jednu věc. Ekonomická situace podnikatelů je částečně odlišná od ekonomické situace nájemců bytů. Ty nájmy jsou mnohonásobně vyšší. To nejsou tisíce jako za nájem bytu. Samozřejmě nikoho neviníme z toho, že tohle musel udělat, ale musel na základě opatření vlády. A ta situace je pro něj velmi tíživá. Co když ten podnikatel to nezaplatí, protože zkrachuje? Dostaneme do velké nouze toho pronajímatele. Co když ten podnikatel bude muset zaplatit to nájemné, aby nepřišel o ten nebytový prostor, protože někde podnikat musí? Tak dostaneme do druhotné platební neschopnosti jiného dodavatele. O tom tady ještě dneska nepadlo ani slovo. Jestliže roztočíme spirálu druhotné platební neschopnosti, stáhneme do černé díry i ty, které ta opatření žádným způsobem neomezila. A to je rozdíl oproti zákonu o nájmu bytů. Víme sami, že druhotná platební neschopnost v případě minulé krize se roztáhla do dvou až tří let. Ale tím, že jsme odsunuli nájmy, samozřejmě jenom záplatujeme a řešíme tuhle situaci dočasně. Ale tohle není systémové řešení. A to tady rozhodně nechceme. Takže návrh zákona o ručení nebyl veden tím, že se podnikatelé domluví a stát okradou. Oni nemají chuť podvádět. Díky kterým jsme měli hospodářský růst. Tyhle lidi nemůžeme považovat za podvodníky automaticky. To přece nikdo nemůže myslet vážně. Takže tímto způsobem chci odůvodnit, proč Senát přistoupil k tomu, aby stát ručil za 80 % případně nezaplacených nájmů. Druhá věc je kompenzační bonus. Vláda sama připravila jakýsi plán rozvolňování opatření a ten plán se nám táhne až do června letošního roku. Nemůžeme čekat, až se někdo rozhoupe a řekne: jo, my to potom nějak vyřešíme. Já jsem o tom mluvil včera. Potřebují světlo na konci tunelu, potřebují někoho, kdo jim ten vzkaz pošle. A vy jste přesně ti, kdo to mohou udělat. Ale on nebude v takové výši, protože každý na to nedosáhne. Bude se týkat pouze těch lidí, kteří budou těmi opatřeními dotčeni. Navyšuje se proto, protože ta situace s tou prodlužující se nejistotou samozřejmě ty lidi více a více finančně vyčerpává. Opravdu, slyšíte dobře, na žádný kompenzační bonus. Takový zákon bohužel jste přijali díky pozměňovacímu návrhu poslance Onderky. To není všechno. Jsou tam mnohem horší situace. Paní se stará o nezletilá vnoučata, protože zemřeli rodiče při autonehodě a je pěstounkou. A ti pěstouni, protože ta pěstounská péče jim zakládá povinnost účasti na nemocenském pojištěni, bohužel na tento kompenzační bonus nedosáhnou rovněž.
Takže žádná Sněmovna nezměnila koně Andreje Babiše na velblouda Aleny Schillerové. Je to pořád stejné zvíře. A pokud ho někdo změnil, tak v péči poslanců ANO, ČSSD - a taky KDU, to si řekněme poctivě, jaká byla minulá vládní většina. Koně Andreje Babiše označuje za velblouda, protože se jí to hodí. Navíc je to flagrantní porušení stavu legislativní nouze. Já bych pochopil, kdybychom měli čísla za červen nebo červenec, za prvé, jak se plní rozpočet. Budeme mnohem moudřejší, budou přesnější prognózy na příští rok, abychom se k tomu vrátili v normálním legislativním procesu. Ne, tady možná odborný aparát, to já nevím, jestli paní ministryně si troufá své odborné znalosti porovnávat s odbornými znalostmi členů Národní ekonomické rady, já ne. Ano, jasně že nemá veto, to je logické, politici rozhodují. Ale k tomu mimo jiné nám slouží nezávislé expertní orgány.